Jde o povinnou přestávku 15 minut po 60 minutách hry. Jde o velmi důležité opatření působící na vznik a rozvíjení závislosti. Dále jde o interval hry, kde bylo navrhováno pět sekund, ten se zkrátil na dvě sekundy. Opět velmi důležité opatření, které má vliv na dynamiku hry, a tedy i na vznik a rozvíjení závislosti. Dále se radikálně zvýšila nejvyšší sázka a hodinová prohra. Obec musí vydat povolení oproti původnímu návrhu jednoho roku na dobu tří let. Chápu úvahovou linku této změny, ale zde je potřeba zdůraznit, že tento zákon nemá za primární smysl ochranu investic provozovatelů, ale ochranu obyvatel před negativním vlivem hazardu. Nyní je v návrhu zákona stanoveno pouze minimum 15 herních pozic, což je sice posun správným směrem, ale neřeší to výrazné přemnožení automatů v naší zemi. Pouze se tímto způsobem přesunou automaty od menších provozovatelů k větším. Další, co mě zaujalo, je snížení kaucí pro kasina. To opravdu nevnímám jako opatření, které směřuje ke kultivaci hazardního prostředí, ale právě naopak otevírá možnost i těm nejsprostším hernám předělat se na kasino. Mám za to, že zde chceme ponechat na trhu kvalitní provozovatele na úrovni dodržující pravidla a legislativu. Jak jsem se již zmínil, jako garant dané problematiky našeho klubu se o vývoj související s novým vládním zákonem o hazardních hrách dlouhodobě zajímám. Bohužel pan ministr nebyl tak jako dnes přítomen, a tak jsem dostal jen písemnou odpověď. Netušil jsem, že to bude jen pro média, aby se mohl pan ministr náležitě prezentovat, jak bojuje s hazardem, a že to pak bude dál potichu změkčováno, jak již jsem popsal. Na této schůzce, které se zúčastnil i ředitel odboru loterií Ministerstva financí Karel Bláha, jsem se mimo jiné ptal, kdy bude konečně tento zákon předložen. A jelikož se ke mně v té době dostávaly signály o jeho změkčování, zdali to bude v té přísné verzi z prosince 2014 a zdali už konečně bude tzv. renotifikován pozměňující návrh poslance Fichtnera, není tady, a Procházky, ale o tom ještě za chvíli.
Já nebudu tak tvrdý jako byl pan kolega Černoch. Ale přece jenom hladinu je třeba uklidnit, prosím tedy, abychom dostali šanci si to, co se tady stalo, v poslaneckém klubu KSČM srovnat v hlavách, a na to potřebuji čtvrthodinovou přestávku, o kterou teď momentálně žádám.
Omlouvám se. Takže vyhlašuji přestávku 15 minut pro jednání poslaneckého klubu KSČM.
Proto tedy je potřeba stanovit centrálně, aby některé školy nebyly znevýhodněny, protože některé školy přistupovaly k zavedení přijímacího řízení, jiné ne a tady docházelo pochopitelně k tomu znevýhodňování. Všichni víme, že vypovídací hodnota tohoto hodnocení je velice nízká. Z výsledků pilotního ověřování přijímacího řízení vyplývá, že známkování v základní škole je zcela nesrovnatelným ukazatelem pro kritéria přijímacích zkoušek. Takže v každém případě centrální zavedení jednotných zkoušek my podporujeme. Pochopitelně ale i tady vidíme určité problémy. Prostě ředitel střední školy bude nabírat uchazeče tak, aby naplnil školu a aby měl co největší částku finanční. Podle mého názoru by Ministerstvo školství mělo stanovit centrálně tuto nepodkročitelnou hranici. Jinak zavedení jednotné přijímací zkoušky na střední školy na obory s maturitou podporuje i Společnost učitelů matematiky. Zároveň je Společnost učitelů matematiky přesvědčena, že návrh na jednotné přijímací zkoušky může právě tuto funkci splňovat. A pokud se jedná o ten třetí problém. Pokud jde o ty základní školy, tady já znovu apeluji na Ministerstvo školství, aby bylo nápomocno v tom, aby se znovu vybudovaly školní dílny. I to je může směrovat k tomu, aby se nehlásili na všelijaké humanitní obory, ale na technické obory a také na učňovské školství. Považuji to za rozumný kompromis. Ono totiž je potřeba nejenom vyčlenit některé obory, ale zároveň i připravit některé školy na to, aby vůbec studenti byli schopni složit zkoušku z matematiky. Teď mám na mysli to, že v různých oborech je různá hodinová dotace. A pokud toto nebude srovnáno, pokud nebudou tyto ročníkové výstupy a pokud nebude kladen důraz na určité sjednocování učiva, aby skutečně nebyla taková volnost v jednotlivých školních vzdělávacích programech, tak si myslím, že se dál nepohneme. Pokud jde o centrální hodnocení slohových prací z češtiny, má to svoji logiku. A kromě toho a především se tady jedná o objektivní hodnocení. Je pravda, že ten rozdíl byl velmi výrazný.
Dělala jsem to v té nejlepší víře. A nebylo to o tom, že by nezvládal učivo prvního ročníku, proč se mu na začátku nelíbilo v první třídě. Pro něho ten vstup do prvního ročníku byl velmi traumatizující. Samozřejmě nelze to generalizovat, ale je to jeden příklad ze života. Možná že si to jenom špatně vykládám. To, čemu bych se ale chtěla věnovat, je maturitní zkouška. Víte, já jsem 16 let ředitelkou střední školy a vidím, v jaké kvalitě žáci opouštějí střední školu. Ano, bylo to na úkor toho, že se ponížil počet žáků přicházejících do prvních ročníků. Ano, bylo to na úkor toho, že se nepovedla optimalizace škol ve všech krajích. Nicméně přicházejí také žáci se špatnými znalostmi ze základní školy s dobrými známkami ze základní školy a je dost těžké odhalit, která dvojka je ta správná dvojka a která dvojka je vlastně zakuklená trojka. Takže tyto přijímací zkoušky nám do určité míry pomohou srovnat a udělat si názor na kvalitu základních škol. Věříme profesorům, že závěr a závěrečná zkouška je správně ohodnocena. Ale nevěříme učitelům na střední škole a musíme změřit kvalitu zde. To mě trošku trápí, ale s tím pravděpodobně nic neudělám. To už je tady historicky dáno. Mě trochu trápí to, že přidáváme další všeobecný předmět ve státní části maturitní zkoušky, a tím povyšujeme tu všeobecnou maturitní zkoušku a ponižujeme u odborných škol prostor pro odborné vzdělávání. Já chápu, že tlak vysokých škol je, aby byla matematika součástí výstupu maturitní zkoušky. Nicméně odborné školy historicky tady byly proto, aby připravily žáky nejen po všeobecné, ale hlavně po odborné stránce. A od roku 2005, kdy jsme změnili systém našeho školství a zhlédli jsme se ve školních vzdělávacích programech, jsme zasadili první ránu odborným školám povýšením všeobecných předmětů, dotace všeobecných předmětů ve vzdělávání. V té době školy musely ponížit část odborného vzdělávání. Zkušenost nám říká, že ty výsledky nejsou až tak vynikající. Žáci zatím maturují ze dvou předmětů a my jim od roku 2021 říkáme, že budou maturovat ze tří předmětů. Co to znamená pro nás ředitele odborných škol? Opět se budeme muset podívat do školních vzdělávacích programů. Opět budeme muset zvážit, kde je možné ubrat z té odborné přípravy, protože desetihodinová dotace ve školním vzdělávacím programu pro žáky odborných škol nebude dostačující pro to, aby zvládli maturitní zkoušku. Ti, kteří to zvládnou při deseti hodinách, ti jsou většinou na gymnáziích. Ti, kteří nechtějí studovat pouze všeobecné vzdělání, ti jsou u nás. A já to považuji za další hřebíček do rakve středních odborných škol s maturitní zkouškou. Viděla jsem návrh vládního nařízení, které se zabývá výčtem oborů, které budou v první fázi zařazeny právě do maturitních oborů s matematikou jako závěrečnou maturitní zkouškou. A to my přece nechceme. Dovolím si za sebe jako ředitelku zemědělské školy, která tento obor ve škole má, říct, že to není správný krok. Matematika je pro ně další překážka k tomu, aby dosáhli opravdu středního vzdělání. Já jsem vás chtěla poprosit, paní ministryně, zamysleme se nad tím, jestli opravdu je nutné, aby i přírodovědné obory byly v té první vlně. Mám takový nápad či námět. Protože věřte mi, že pro tyto obory, které jsou v návrhu vládního nařízení, to bude v příštích čtyřech letech velký hendikep. Vím, že vyšší odborné školy visí nějak v prostoru. Považujeme je jejich formou za školy terciárního vzdělávání a narážíme na velký odpor vysokoškolských profesorů, kteří je nechtějí akceptovat. Přesto víme, že některé vyšší odborné školy jsou velmi kvalitní, a víme, že mnohdy absolventi těchto škol jsou na vyšší úrovni než absolventi bakalářských oborů.
U návrhu pana poslance Fichtnera to byl právě ministr financí, který oficiálně informoval Sněmovnu, že tento návrh je neslučitelný s právem Evropské unie, a žádal přerušení jeho dalšího projednávání. Důkazy k tomuto svému tvrzení jsem dnes zveřejnil na svých webových stránkách. S ohledem na uvedené skutečnosti se musím důrazně vymezit vůči jakýmkoli snahám pana ministra financí o očernění mého jména, jelikož z mnou předložených důkazů je více než zřejmé, že jsem vždy postupoval pouze v zájmu o přijetí takové legislativy, která odpovídá nejen národnímu právnímu řádu, ale také právním předpisům Evropské unie. Děkuji za pozornost.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, očekával jsem, že dnes proběhne odborná diskuse na téma zdanění hazardu a že položím panu vicepremiérovi několik otázek, na které dostanu odpovědi. Bohužel se zde spíš přetřásá, jestli je v Dubaji 36 stupňů a viditelnost 14 kilometrů, a nikoliv odbornost tohoto předkládaného návrhu. Díky tomu, že pan vicepremiér není přítomen, tak celou Poslaneckou sněmovnu nahnal do slepé uličky. A to si myslím, že o tom by mělo být jednání Poslanecké sněmovny, aby se předložily síly argumentů. Například jsem se chtěl zeptat, zda tento zákon a připravené nenaženou Českou republiku do arbitráží. To je věc, na kterou nemám například odpověď. To je také jedna z věcí, na kterou jsem nedostal odpověď. Toto byly otázky, které jsem chtěl položit a na které dnes nedostanu odpověď. Mrzí mě, že zde pan vicepremiér není, protože jestliže se nebudeme bavit o materiálech na odborné úrovni, tak se obávám, že jakékoliv další jiné diskuse ztrácí smysl.
Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Já tady nebudu teď nic zpochybňovat, protože si to nedovolím.
Děkuji. Prosím, pane poslanče.
Ona si totiž odporuje uvnitř toho, co řekl. Co tedy chcete, pane místopředsedo prostřednictvím pana předsedajícího? Chcete přítomnost pana vicepremiéra Babiše, nebo odbornou diskusi?
Nemám v tuto chvíli nikoho přihlášeného do rozpravy. Nikoho nevidím a rozpravu končím. Pan zpravodaj se závěrečným slovem.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych tímto chtěl otevřít rozpravu ještě jednou a načíst návrh na zkrácení lhůty na sedm dnů.
Vím, že jste to řekl ve svém úvodním slově, ale v rozpravě to nikdo nezopakoval. Rozprava je otevřená.
Promiňte. Sedm dnů ne proto, abychom to stihli, protože při osmi dnech to stihneme taky.
Faktická poznámka pana zpravodaje. Pan předseda klubu sociální demokracie Roman Sklenák. Prosím o klid. Slovo má předseda klubu sociální demokracie Roman Sklenák.
Přátelé, já už ani nemám moc chuť se do toho plést Ministerstvu financí a zpravodaji, ale pokud zkrátíme na osm dnů, tak kdy se tady sejdeme ke druhému čtení?
Aby nedocházelo k nepřípustnému rozdílnému zacházení, je třeba stanovit jasná kritéria a postup, který zaručuje práva účastníků a možnost jejich obrany. Další připomínka je, že veřejný pořádek a národní bezpečnost jsou sice legitimními důvody pro rozdílné zacházení, ale tato kritéria jsou již uplatňována v řízení o registraci církve a náboženských společností.
Mám tady čtyři přihlášky, věřím, že to bude úsporné vyjádření.
I já chci poděkovat za tu vstřícnost, že to můžeme projednat. Jediným výrazným oponentem tohoto návrhu je Ministerstvo kultury, což je vcelku pochopitelné. Já bych chtěl ale zdůraznit, že ambicí tohoto zákona není v žádném případě omezovat relevantní náboženská práva. Ta my naprosto respektujeme a nikdo v tomto směru ani neargumentuje. Já myslím, že neexistuje relevantní důvod, proč by to v zákoně nemělo být zcela jasně vymezeno, nebo se obávám, že zase budeme čekat na poslední chvíli a nakonec to zase nestihneme. V žádném případě se nedotýkáme náboženské svobody. Bojujeme naopak za zachování naší bezpečnosti a o konkrétní podobě zákona jsme ochotni vést diskusi.
Děkuji panu poslanci Lankovi.
Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy a pánové, minulý týden v pondělí proběhl v Poslanecké sněmovně seminář na téma Imigrační krize a islám, který se konal pod mou záštitou a záštitou pana Marka Černocha. Chtěla bych vám jen pár věcí z toho semináře přiblížit. Měli jsme tu možnost vyslechnout si experta na islám a křesťanského aktivistu Salmana Hasana. Ten jasně před šíření islámu varoval. Islám totiž není jen náboženství, je to pro mnohé i politický systém. Cílem islámu je expandovat a rozšířit muslimskou víru do křesťanských zemí. Na semináři nám byly popisovány i taktiky a strategie, jak islám šířit. Muslimové například nesmějí lhát nebo říkat nepravdy. Toto pravidlo se ale nevztahuje na případy, kdy lhaní a lež prospívá šíření koránu. Já rozhodně nechci vidět za každým vyznavačem islámu nebezpečí, ale zároveň si musíme přiznat, že toto riziko zejména v dnešních dnech je veliké. Náš návrh jde čistě po linii bezpečnosti. Jeho cílem není nic jiného než posílit ochranu naší země před riziky, která se tu zkrátka nezadržitelně objevují. A pokud na ně nebudeme reagovat dnes, položme si otázku, kam naši zemi vedeme, v jakém stavu ji předáme další generaci, když ji nebudeme chránit. Věřím, že můžete mít výhrady k této novele, ale máme tu druhé čtení, ve kterém se můžete všichni zapojit a zdokonalit tuto novelu. Vážené kolegyně a kolegové, v tuto chvíli bych vás chtěla požádat o propuštění této novely do druhého čtení. Za to vám velmi děkuji a děkuji za pozornost.
Děkuji paní poslankyni Hnykové, paní kolegyni Havlovou ještě požádám o posečkání. S přednostním právem pan poslanec Miroslav Kalousek. Pane předsedo, přihlásil jste se, respektuji vaše přednostní právo, máte slovo.
Ve společenskovědních seminářích a v hodinách psychologie jsem strašně často mluvila s těmito inteligentními mladými lidmi o tom, co nejvíc poznamenávalo jejich vývoj. Tito mladí lidé si často nevzpomněli, co bylo před rokem, ale všichni si vybavovali své zážitky z mateřské školy. A pak je pár hodin, když to dobře dopadne, které stráví s dětmi rodiče. Já teď znovu nechci říct, že celá ta novela je špatně. Jejich zákonní zástupci podepíší přihlášku a někam ji odnesou. Co se týká bodu novely týkající se povinné maturitní zkoušky z matematiky, tam bychom asi o tom mohli povídat dlouho. Možná že by byl i jiný způsob. My jsme zatím na lepší nepřišli. Takže neodsuzuji maturitu z matematiky. Teď když teď najednou tady peskujeme, že měli vědět na UJAK a měli si co prověřit, a najednou 700 lidí, kteří mají studovat něco, k čemu jsme je zákonem donutili, protože většinou jsou to vysokoškoláci, tak oni tomu prostě nevěří. Teď taky nemají důvod věřit tomu, že bude v roce 2020 povinná maturitní zkouška. Ale dámy a pánové, každý, i když má základní školu, přece musí mít nějakou matematickou gramotnost. Na to vůbec nemusí mít maturitu. Čili nějaký standard ve vzdělání v oblasti matematiky musí být zaručen a není pravda, že teď není zaručován. Prostě pro mě to zase odsouváme a budeme se zlobit, až za čtyři roky budeme říkat školám: Vy jste se na to nepřipravily. A doufají, že zase se někomu rozsvítí a nějakým způsobem se to změní. My, TOP 09, jsme se shodli na tom, že nebudeme bránit nějak razantně tomu, aby novela školského zákona prošla do druhého čtení. To, co stát má udělat a to, co nutné je, poskytnout rodičům servis. A servis poradenský, servis metodický. Proto je ten rytmus, že by do poradny nebo do nějakého konzultačního zařízení se mělo jít hned na podzim po dosažení pátého roku. To je všechno v pořádku. Ale prostě celkově je to zbytečné.
Děkuji paní poslankyni Novákové. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Simeon Karamazov, který ale není přítomen, takže jeho přihláška propadá. Další řádně přihlášenou je paní poslankyně Marta Semelová.
Vážené kolegyně, kolegové, dovolte i za náš klub pár slov k jednotlivým změnám, které obsahuje novela školského zákona, kterou dnes projednáváme. Pokud jde o zavedení povinného předškolního vzdělávání rok před zahájením základní školy, tady my souhlasíme s tímto zavedením včetně toho, aby byl bezplatný. V tom smyslu chceme předložit i pozměňovací návrhy. Důvody, které nás vedou ke shodě s touto změnou, tedy zavedení povinného předškolního vzdělávání, je jednak snaha o zvýšení kvality vzdělávání a je zcela zřejmý význam předškolního vzdělávání. Nakonec jednoznačně to prokazují veškerá šetření. Je důležité toto vzdělávání pro osobnostní a sociální vývoj dítěte, pro narovnání nerovnoměrnosti v jejich vývoji a usnadnění, jak už bylo řečeno, ke vstupu na základní školu. Chci upozornit, že je pravda, že přes 90 % pětiletých dětí už mateřskou školu navštěvuje v současnosti. Takže to je jedna věc, kterou jsem k tomu chtěla říci. Další argument, to jsou rovné šance ve vzdělávání. Nakonec odhady jsou, že 5 % z těchto 10 % jsou děti, které žijí v nedostatečně podnětném prostředí. To znamená, pro ně je právě předškolní vzdělávání velmi významné.
Ovšem podle toho návrhu mám obavy, aby se náhodou vlk nenažral a koza nezůstala celá. To znamená, ze dvou kritérií se najednou stala čtyři kritéria, když budu šikovný ředitel, tak to napočítám tak, že toho žáka zase nějakým způsobem přijmu. Vítám to, že to hodnocení té jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení podílí nejméně jednou polovinou. Nic proti tomu. Pokud splní kritéria přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhodne jejich pořadí podle výsledků hodnocení kritérií přijímacího řízení. Tady zase nějakým způsobem lze s tím manipulovat a to se mi samozřejmě nelíbí. Nedocházelo by k rozdílům mezi jednotlivými školami a k manipulaci s přijímacím řízením. Tady to by opravdu vedlo - ta jednotná přijímací zkouška z matematiky, z češtiny, by vedla k odstranění těchto možností a těchto nesrovnalostí. Sami to tam píší, a přesto v tom návrhu se to tam objevuje. Důvod třetí, proč vynechat hodnocení. V tom návrhu ovšem je napsáno, že žáci mají možnost dělat tu zkoušku dvakrát a započítává se jim lepší z výsledků. A navíc si myslím, že každý žák postupně v životě se dostane do situací, kdy bude stresován, takže už v těch 15 letech by si měl zvykat na určité množství stresu a umět skládat zkoušky. A znova říkám, má možnost to dělat dvakrát a bude mu započítán ten lepší výsledek. Nyní mi dovolte, abych se vyjádřil k návrhu závěrečné maturitní zkoušky. To za prvé. Za druhé, jak už tady kolegyně řekla, opravdu si myslím, že dojde k poklesu zájmu o obory, kde matematika bude povinná. Žáci půjdou do těch oborů, kde matematika nebude, neříkám že všichni, ale kde matematika nebude jako povinná. Samozřejmě že to povede k těm problémům, které tady byly řečeny, že například předmět elektrotechnika už nebude tolik hodin, protože se bude to muset přesunout do té matematiky, ale přesto si myslím, že je to řešitelné v rámci vzdělávacích programů. Proto budu navrhovat dva pozměňovací návrhy. První pozměňovací návrh se bude týkat přijímacího řízení pro obory zakončené maturitní zkouškou. Budu navrhovat, aby pro tyto obory bylo jediné kritérium, a to celostátní jednotná přijímací zkouška. Důvody uvedu ještě jednou: Odstraní se rozdíly mezi hodnocením ze základních škol, odstraní se rozdíly mezi středními školami, odstraní se rozdíly mezi kraji.